Pokud ale souběh veřejných funkcí někdo vykonává jenom pro svůj finanční profit, je to odpovídající signál o jeho morálních hodnotách. Dalšími jsou například souběhy funkcí některých hejtmanů a poslanců.
Já také děkuji za pozornost. V tuto chvíli nemám... Prosím, Marek Benda.
Tohle jsou prostě teze, kterým neumím rozumět. Buď jsem někde vyslán, nebo to zakažte, aby byl souběh funkcí. I to pokládám za mravnější, zakázat souběh funkcí poslance, hejtmana, starosty, něco podobného. Ale říct, že jenom proto, že dělá osoba ještě nějakou jinou pozici, tak za pozici, kterou vykonává na plný úvazek, není plně placen, prostě pokládám za něco, co je v rozporu se zdravým rozumem.
Děkuji. Registruji návrh na zamítnutí.
Já bych jenom kolegu Michálka chtěl upozornit, že říkal tady, že toto řeší kumulaci funkcí. Já si nemyslím, že by to řešilo kumulaci funkcí. A já sám osobně proti tomu zákonu vůbec nic nemám.
Já tedy registruji návrh na vrácení k přepracování. A nyní tady mám s faktickou poznámkou pana poslance Michálka a potom je pan předseda Bartoš, řádně přihlášený.
Takže nejdříve k panu kolegovi Bendovi. Skutečně naše současné zákony vycházejí už z toho, že rozlišují starostu uvolněného a neuvolněného, a zkrátka mají jiné platy. Takže zavedení určité kategorie, která se vztahuje na souběh funkcí, nelze považovat za nemravné. Nyní k tomu, co říkal pan zpravodaj Sadovský. Takže bychom neměli umožnit finanční motivaci tak, aby se promítala do výkonu té funkce.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, já rád jezdím na Valašsko a tam jsou takoví lidé docela od rány a koluje tam takový vtip, kdy kolegové na šichtě říkají Frantovi: Franto, to si nemůžeš psát šichty 25 hodin, vždyť den má jenom 24 hodin. A on jim říká: No jo, chlapi, ale já nechodím na obědy. A chápu, že se může stát, že někdo míří výš. Pak se ukázalo, že to nejde. Pak se ukázalo, že už není ani poslancem, ani senátorem. Prostě ta práce je zodpovědná, práce politika je jedna z nejzodpovědnějších prací v této zemi. Proč? Protože rozhoduje o osudech jiných lidí. A pokud my tvrdíme, že někdo dokáže být zároveň dobrým šéfem krajské nemocnice, zároveň dobrým hejtmanem, zároveň sedět v nějaké radě a zde pracovat jako poslanec, není to pravda. Samozřejmě ta obec může svítit, ale ti občané očekávají, že ta obec bude zářit.
Milé kolegyně a milí kolegové, já jsem byla s tou právní úpravou navrženou seznámena včas. A osobně to moje stanovisko je jednoznačné. Já ten zákon podporuji jako návrh. Ale nesouhlasím s tím, že by ta právní úprava byla ještě v té úplně nejjednoznačnější a nejsrozumitelnější podobě. Myslím, že se tam na tom zapracovat ještě dá.
Rozpravu končím. A je čas na závěrečná slova. Takže prosím, jestli má o závěrečné slovo zájem navrhovatel nebo zpravodaj. Tedy se přesuneme k hlasování. Byly tedy předloženy jak návrh na vrácení k přepracování, tak návrh na zamítnutí. Takže znovu, budeme hlasovat o vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Já zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Návrh byl přijat. Já vám děkuji, tím tento bod končí. Pan předseda Michálek chce promluvit mezi body, tak prosím, máte slovo.
Právě jste nastoupili na trajektorii, která vede k tomu, že v příštích volbách už neuspějete.
Než se posuneme dál, tak tady mám omluvenku. A teď jsem tady měl hlášeno, že...
Já nevím, jestli budu formulovat správně. Tak bych se rád podíval na sjetinu.
Tak se prosím běžte podívat na sjetinu. My zatím budeme pokračovat mezi body a uvidíme potom. Nyní prosím pana předsedu Bartoška. Ten se mi přihlásil dříve.
Téměř ve všech zásadních bodech. Budiž vám omluvou vaše mládí v tom, že... skutečně jsem tady s hnutím ANO druhé volební období a s tímto chováním se setkáte opakovaně.
Já děkuji. Bude zpochybňovat nebo... Pak tady máme návrh na zpochybnění hlasování, o kterém budeme hlasovat. Já tedy zahajuji hlasování o zpochybnění hlasování. Kdo je proti? Takže návrh byl přijat. Kdo je proti? Návrh byl přesto přijat.
Takže já musím tedy opravdu upřímně říct tedy, že jediné vysvětlení pro to je, že hnutí ANO souhlasí s tím, aby se kumulovaly odměny za funkce, a je to úplně něco jiného, než jste prezentovali v předvolební kampani. My jako SPD tedy s tím zásadně nesouhlasíme, musím říct. Je to pro nás tedy nemilé překvapení, že se takovým způsobem v podstatě porušují předvolební sliby, které jste dávali voličům.
To pro nás je zcela zásadní, abychom to podpořili ve třetím čtení.
Za navrhovatele je zájem. Zagongoval jsem trochu dřív, pro kolegy, kteří přišli. Ale myslím, že je to dobře. Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající.
Já si myslím, že bychom měli postupovat podle pořadí bodů, že to není procedura, o které bychom měli nějak hlasovat.
Co se týká klubu KSČM, my budeme podporovat všechny tři návrhy, aby prošly do druhého čtení. Proto říkám, klub KSČM nepodpoří zamítnutí, ani vrácení, ani žádné jiné překážky u žádného z těch tří návrhů.
Budeme tedy postupovat podle pořadí bodů. V obecné rozpravě zazněl jak návrh na vrácení k dopracování, tak návrh na zamítnutí. Odhlásím vás. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Návrh na vrácení přijat nebyl. Kdo je proti? Ani tento návrh nebyl přijat. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o garančním výboru. Nikoho nevidím. Budeme tedy hlasovat o garančním výboru. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Děkuji. Budeme hlasovat také o návrhu na vrácení návrhu navrhovateli. Tento návrh podal 26. června pan poslanec Dominik Feri. A budeme hlasovat návrh na zamítnutí, který přednesl 25. května pan poslanec Jan Hrnčíř. Nejprve tedy návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli. Ptám se, kdo je pro vrácení tohoto návrhu. Návrh nebyl přijat. Ptám se, kdo je pro zamítnutí. Návrh nebyl přijat. Navrhuje někdo jiný výbor jako garanční? Nikoho nevidím. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Všechny vás tu vítám. Prosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní. Od 14.30 pak Robert Plaga z pracovních důvodů. Poprosím vás už o klid v sále, a abyste se usadili na svých místech.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, je mi velkou ctí, že vám dnes, tak jak je tradicí v Poslanecké sněmovně, mohu představit osobně novou vládu České republiky, která byla jmenována prezidentem republiky na základě dohody mezi Českou stranou sociálně demokratickou a hnutím ANO. Vláda tedy vznikla na základě minulých voleb do Poslanecké sněmovny. Dovolte mi nyní, abych vám jednotlivé členy vlády představil. Ministryní spravedlnosti Taťána Malá. Ministr zemědělství Miroslav Toman. Ministrem práce a sociálních věcí Petr Krčál. Ministrem zdravotnictví Adam Vojtěch. Ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga. A konečně ministrem kultury Antonín Staněk. Děkuji vám za pozornost.
A budeme se těšit na spolupráci vlády a Poslanecké sněmovny. S náhradní kartou číslo 8 hlasuje pan poslanec Holomčík, s náhradní kartou číslo 7 pan poslanec Bartoš.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Snad mi odpoví. Pověřen byl dnes pan Hamáček. Ústava neumožňuje prezidentovi republiky libovolně změnit to jméno, aniž by mu to navrhl předseda vlády. Já bych se vás chtěl zeptat, zda nám můžete říct, kdy to bylo. Jestli v úterý, nebo ve středu? Anebo jestli v pondělí v tom oficiálním návrhu nebyl pan Miroslav Poche?
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové, musím říct, že dnešní jmenování vlády přineslo několik nových otázek. Anebo byl navržen oficiálně původní nominant sociálních demokratů, a pak to ústavně v pořádku není.
Poprosím kolegyně a kolegy, kteří potřebují něco diskutovat a ruší ve vystoupení paní poslankyni, aby šli diskutovat do předsálí.
Víte, že stále zůstávám optimistkou. My ho chceme také. Raději nic než něco, co by skutečně v praxi nefungovalo. Další otázka je, kdo by kromě občanů České republiky měl být ten, který ještě může iniciovat, pokud vůbec, referendum. Proč by nemohli iniciovat referendum? Rozhodně bych odmítla už předem kritiku, že poslanci si tím budou vypomáhat a budou se alibisticky schovávat za výsledky hlasování lidu. Tak proč ne, pokud by tady byly třeba tři pětiny poslanců nebo polovina senátorů, kteří by to chtěli, tak já si myslím, že to je přesně ta otázka, která by se mohla stát předmětem referenda. A nemyslím si to samozřejmě já, vycházím z výsledků již odborných debat, které proběhly. Jiná otázka je, jestli by to měla být vláda. Myslím si, že by toto mělo být předmětem projednání ve výborech.
A dostáváme se do bodu U tohoto tisku padl návrh na zamítnutí, a to dne 26. června panem poslancem Dominikem Feri. Tento návrh nebyl přijat. Budeme se tedy zabývat přikázáním výborům. Návrh byl přijat. V tuto chvíli s přednostním právem ještě pan předseda Michálek. Já jenom, abych nějakým způsobem organizačně navázal - začínali jsme sice ve 12 hodin, ale nejsem si vědom žádné dohody předsedů klubů, že bychom pokračovali přes polední přestávku. Vyhlásím tedy polední přestávku, která je nezbytná i pro zasedání organizačního výboru.
Já jsem jenom chtěl říct, vážené kolegyně, vážení kolegové, že by bylo dobré do budoucna, abychom se snažili opravdu výborům přikazovat jeden návrh zákona. Protože pokud tam přikážeme tři návrhy zákonů a pozměňovací návrhy se budou dělat ke každému návrhu zvlášť, tak to znamená, že to bude neuvěřitelný nepořádek.
Já vám děkuji a přerušuji jednání. Budeme pokračovat ve 14.30 projednáním pevně zařazeného bodu.
Ale dovolte mi, abych tedy navrhl změnu programu, a to odpolední části. Prosím, aby o každém návrhu bylo hlasováno zvlášť.
Zvládneme to jedním hlasováním, pane předsedo? Tak. Ptám se, zda ještě někdo má zájem o změnu pořadu schůze. Nejprve budeme hlasovat o bodu č. 81 a jeho pevném zařazení. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Nyní budeme hlasovat o pevném zařazení bodu č. 82 po pevně zařazených bodech na dnešní den. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Dále budeme hlasovat o pevném zařazení bodu 83 po dnes již pevně zařazených bodech. Kdo je proti? Tento návrh nebyl přijat. Nyní budeme hlasovat o pevném zařazení bodu 84 po dnes již pevně zařazených bodech. Návrh nebyl přijat. Dále budeme hlasovat o bodu 85 o jeho pevném zařazení po již pevně zařazených bodech na dnešní den. Návrh nebyl přijat. Dále budeme hlasovat o pevném zařazení bodu 86 po dnes již pevně zařazených bodech. Ani tento návrh nebyl přijat. Dále budeme hlasovat o pevném zařazení bodu 87 po dnes již pevně zařazených bodech. Tento návrh nebyl přijat. Dále budeme hlasovat o pevném zařazení bodu 90 po dnes již pevně zařazených bodech. Dovolte mi přečíst ještě omluvy. Omlouvá se pan poslanec Daniel Pawlas od 16 hodin z pracovních důvodů a to je vše.
Děkuji. Dovolte mi tedy ještě jednu poznámku vyslovovanou vůči panu premiérovi, ale v podstatě vůči každému v této místnosti. Tenhle přístup si chceme zachovat. Nicméně dovoluji si podotknout, že jsme tady já i pan kolega Stanjura položili velmi zdvořilé dotazy týkající se procesu jmenování vlády, kde otázky jsou pro Poslaneckou sněmovnu docela důležité, a měli jsme podle mého názoru právo na zdvořilé dotazy slyšet odpověď. My na těch otázkách budeme lpět. Budeme používat dál všechny parlamentní instituty, abychom se tu pravdu dozvěděli.
Projednáváním těchto sněmovních tisků jsme se opětovně zabývali 26. června na 16. schůzi. Sloučená obecná rozprava byla přerušena. Já poprosím, aby místo u stolku zaujal pan poslanec Ferjenčík, který je zpravodajem všech tří tisků, a některý ze zástupců navrhovatelů.
A tady bude hodně záležet na tom, zda se projeví snaha a vůle těch, kteří již předložili svoje návrhy, ustoupit ze svých pozic. Já z toho obavu nemám. Já se i těším na tu debatu, pokud k ní dojde. Je to ještě běh na delší míli, nicméně jsme na samotném začátku. Ale aby měli všichni stejnou šanci se podílet na přípravě komplexního pozměňovacího návrhu, tak abychom posunuli do druhého čtení, dohodli se pak na kompromisech a připravili normu, která bude mít kvalitu ústavního zákona, který nebude zpochybňován potom v praxi tím, že podle něj nelze postupovat. Máme k tomu, myslím, dobře nakročeno. A děkuji také předkladatelům. Za hnutí ANO bych tedy ráda chtěla poděkovat všem třem předkladatelům, že tuto iniciativu uchopili a že odvážně svoje návrhy, byť s některými z nich více nesouhlasíme, s některými méně, předložili do Sněmovny a otevřeli tuto legitimní debatu.
Já vám děkuji, paní poslankyně. Vaše vystoupení vyvolalo tři faktické poznámky. Jako první je přihlášen s faktickou poznámkou pan poslanec Rakušan, poté pan poslanec Ferjenčík.
Děkuju za slovo, vážený pane předsedo.